Děkuji panu zpravodaji. Zagonguji, protože jsem několikrát požádal kolegy a kolegyně, aby diskuse mimo téma přenesli do předsálí, a nechci je připravit o hlasování, takže chvilku posečkám. Ale konstatuji, že nejdříve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Nikdo se nehlásí, ale odhlásím...
Já navrhuji hospodářský výbor, protože se to týká celé ekonomiky České republiky.
Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem byl výbor pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo, potom kolega Pávek s návrhem.
Já bych si dovolil navrhnout jako garanční výbor zdravotnický výbor.
Další výbor.
Tak další výbor, pardon.
Omlouvám se, nyní pan poslanec Pávek. Jestli nerespektujete sami sebe, alespoň respektujte stenografy, kteří to musejí zaznamenat! Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti? Nyní máme před sebou návrh z rozpravy, a to zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Děkuji vám. Budeme pokračovat bodem číslo A mám tady usnesení vlády, ve kterém předseda vlády informuje předsedu Poslanecké sněmovny, že pověřena pro projednání tohoto tisku je ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová, aby odůvodnila tento tisk ve druhém čtení. Ta je u stolku zpravodajů, děkuji, paní ministryně. A paní poslankyně Květa Matušovská jako zpravodajka toho tisku je také na svém místě. Ještě paní ministryni nemohu udělit slovo, protože je tady nadměrný hluk. Takže pokud diskutujete jiné téma, než je vnitrozemská plavba, opět vás všechny požádám, abyste tyto rozpravy přenesli do předsálí! Já si ještě počkám.
Navržená novela reaguje na zrušení karenční doby, aby bylo vyhověno požadavku zaměstnavatelů k okamžitému ověření, zdali je zaměstnanec nemocný. Tento návrh zavádí povinnost lékařů vydávat části dočasné pracovní neschopnosti v elektronické podobě. Jedná se pouze o civilní sféru. Jde zejména o komunikaci na ose lékař a Česká správa sociálního zabezpečení. Povinnost sdělit zaměstnavateli dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance je ponechána právě na zaměstnanci, a to bez zbytečného odkladu. Zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví online nic. Do databáze eNeschopenek bude mít totiž přístup pouze Česká správa sociálního zabezpečení. Navržená právní úprava počítá se vznikem nákladů na straně lékařů. Návrh obsahuje i změnu režimu volných vycházek, kdy je určuje lékař, a nebude tak zapotřebí opakovaných povolení ze strany posudkové služby OSSZ.
Děkuji panu zpravodaji a nyní otevřeme obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jana Bauera, dále pana kolegy Kaňkovského.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, návrh právní úpravy eNeschopenky byl zpracován urychleně a neprošel řádným legislativním procesem. K navrhované právní úpravě eNeschopenky neproběhlo standardní připomínkové řízení ani procedura hodnocení dopadu regulace RIA. Ministerstvo práce a sociálních věcí urychleně konzultovalo se služebními orgány nemocenského pojištění včetně zástupců zpravodajských služeb, tato spolupráce však samozřejmě nemohla řádné připomínkové řízení nahradit. Elektronizace takto komplexního procesu bez důkladné analýzy stávajícího stavu, vyhodnocení všech rizik a kvalitně připravené a řádně připomínkované právní úpravy včetně zahrnutí všech orgánů sociálního zabezpečení je riziková. Vážené dámy a pánové, to překvapivě nebyla moje slova. Já totiž nemám zapotřebí být ke všemu, co předkládá naše vláda za každou cenu kritický, ale to byla citace samotného Ministerstva práce a sociálních věcí. Našel jsem je v důvodové zprávě k jinému návrhu zákona, který prošel, nebo projde ve druhém čtení, protože momentálně se tady nachází několik sněmovních tisků, které řeší, nebo mají za snahu řešit eNeschopenku, a je to právě k tomu, kterým po nás vláda chce zrušit původní návrh zavádějící eNeschopenku, protože je jaksi nestihla realizovat. Slovy ministerstva, návrh právní úpravy eNeschopenky byl zpracován urychleně a neprošel řádným legislativním procesem. Když se navíc detailněji podíváte na průběh přípravy tohoto návrhu, zjistíte, že k němu bylo několik velmi zásadních připomínek například ze strany klíčového Ministerstva zdravotnictví nebo Úřadu na ochranu osobních údajů. Pravda je, že ministerstvo jako předkladatel na tyto připomínky zareagovalo, a to prostým vypuštěním sporných paragrafů. Na jednu stranu zřejmě udělalo dobře, na druhou stranu to ukazuje na bídu přípravy legislativních návrhů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Velmi často se tomu říká legislativní diletantismus nebo neumětelství. Takže nevím. Nesporně platí, že elektronizace procesu rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je bez diskuse nutná a patří do 21. století. Možná by se měla věnovat, a teď slovy ministerstva, řádnému legislativnímu procesu a nevyčerpávat se prosazováním populistických opatření, jako bylo třeba v nedávné minulosti zrušení fungující karenční doby. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Navážu na kolegu Bauera. Tolik sněmovní tisk 204, který máme ve druhém čtení. Je tam i zajímavé stanovisko garančního výboru. A teď se dostávám k tomu, co v tuto chvíli vláda předkládá, a to je nový návrh řešení elektronické neschopenky. Já za sebe mohu říci, že nejsem odpůrce elektronizace ve zdravotnictví. A pokud se zamyslíme nad tím, co v tuto chvíli nám Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá ve sněmovním tisku 333, tak to nelze hodnotit nijak jinak než jako polotovar. Je zde navrženo to, že budeme mít dva díly dočasné pracovní neschopnosti řešené elektronickou formou. A zbytek těch dílů dočasné pracovní neschopnosti zůstává ve fakultativní podobě. Vláda to uvádí, že to je vlastně první krok, že to je první etapa řešení elektronické neschopenky, ale já se ptám, proč jdeme cestou zase nějakého polotovaru.
Začtvrté, a to považuji taky za velmi důležité, jsou to prvky parlamentní kontroly, které prostupují celým návrhem a patří mezi ně: ustanovení, že předsednictvo agentury se musí zabývat podněty Sněmovny nebo Senátu; ustanovení, že jakýkoli orgán Parlamentu si může předvolat členy předsednictva k jednání; a ustanovení, že Parlament, tedy jak Poslanecká sněmovna, tak i Senát, bude projednávat výroční zprávu agentury. Je pravda, že návrh umožňuje činnost vědeckou, publicistickou nebo pedagogickou. Já jsem však pro případné rozpory do návrhu zakomponoval ještě ustanovení, že tyto činnosti mohou být vykonávány pouze za předpokladu, že nenarušují a neohrožují důvěru nezávislosti agentury. Ona nezávislost agentury je ve vztahu ke kontrole Parlamentu a vlády podpořena také tím, že funkční období předsedy a místopředsedů agentury je delší než volební období Poslanecké sněmovny, tedy šest let, a proto by vedení agentury nemělo být bezprostředně závislé na krátkodobých politických změnách. Za páté, nastavování systému řízení ve sportu. Naprosto klíčová věc je aktivní vytváření sportovní politiky, takzvané strategie, a navazujícího akčního plánu k této strategii. Zdůrazňuje se tím potřebnost a důležitost koncepce, s jakou ke sportu přistupujeme. Návrh předpokládá, že sportovní strategie pak bude platná po dobu šesti let a k ní bude adekvátně každý rok tvořen konkrétní akční plán. Nově se definuje rozsah pravomocí, působnost a odpovědnost samotné agentury a zpřesňuje se také rozsah podpory sportu ve formě dotací a rozšiřuje se jejich působnost. A za šesté, zpřesnění sportovní terminologie ku prospěchu sportovců a klubů a některé technické změny. Tady bych chtěl říct, že jde o narovnání dosud existujícího stavu, kdy turistika a aktivity i činnosti v oblasti turistiky jsou dnes chápány jako součást cestovního ruchu, byť samy o sobě jsou pohybovou aktivitou. Nově navrhuji také definovat národní sportovní organizaci. Dosavadní právní úprava totiž definovala pouze sportovní organizaci, a to jako právnickou osobu založenou za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět její činnosti oblast sportu. Za velmi důležitou považuji specifikaci při poskytování dotací osobám, které nejsou sportovními organizacemi. Tím důvodem je fakt, že osoby, které nejsou sportovními organizacemi, mají i jiné dotační nebo finanční nástroje. Přesto dle mého názoru má tento institut v odůvodněných a specifických případech své místo i v přímém financování z kapitol rozpočtu, které jsou určeny pro rozvoj sportu a sportovního prostředí, protože právě tyto osoby jsou v mnohých případech vlastníci sportovní infrastruktury. Reálná praxe však ukazuje, že mnohdy v těchto případech dochází k neúčelnému nakládání s majetkem v podobě udržitelnosti projektu, a právě proto, že tento institut má být v budoucnu využíván opravdu výjimečně, navrhuji, aby pokud už takovou dotaci veřejný rozpočet poskytne, byla udržitelnost financovaného projektu trvalá. To byly zásadní body. Přesto se domnívám, že tento krok by významně přispěl k decentralizaci státní správy a měl významný dopad na snižování ekonomických rozdílů mezi regiony České republiky. Tyto návrhy však vždy ztroskotaly na tom, že všechny úřady už jsou zavedené a nemůžeme jejich sídlo měnit, a pokud ano, bylo by to velmi problematické. V daném případě Národní sportovní agentury se však bavíme o úplně novém úřadu, a neexistují tedy žádné historické, ani geografické a ani administrativní důvody, na základě kterých by bylo nezbytné, aby tento ústřední orgán státní správy sídlil v Praze. Mimo jiné to bylo potvrzeno tím, že získala pro rok 2014 titul Evropského města sportu. Na řadě našich základních škol jsou zřízeny sportovní třídy s velmi propracovanou metodikou vzdělávání. Zkrátka a dobře, Ostrava má veškeré předpoklady k tomu, aby zde sídlil nový úřad. Ostrava by naproti tomu disponovala velmi kvalitním počtem uchazečů a právě v Ostravě může být nalezení zaměstnanců pro tuto agenturu mnohem snadnější. Je to krok, kterým každý z vás ukáže, že je připraven pomoci. Já osobně jsem přesvědčen, že Moravskoslezský kraj si to zaslouží. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Birke.
Jsou důvodné obavy o to, že ten systém nebude plnit svoji funkci, nebude dobře fungovat. A zároveň jsme na toto samé upozorňovali už při projednávání eNeschopenek v minulosti. Dnes tedy vidíme, že ministerstvo se z toho příliš nepoučilo a nepředkládá takový návrh, který by byl akceptovatelný. Musím podotknout, aby to nevyznělo tak, že TOP 09 je proti elektronizaci celkově. Ale musí se to udělat kvalitně, tak aby to bylo schopné fungovat a tak abychom za pár měsíců, kdy to začne platit, tady nestáli před kolapsem systému, když navíc ještě na tom není shoda právě s těmi, kterých se to velmi týká, a to jsou zaměstnavatelé a samozřejmě také lékaři. A myslím si, že bychom měli od ministerstva dostat záruku toho, že ten systém funkční bude. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Pekarové.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že je dobře, že dochází k posunům v elektronizaci zdravotnictví - jako poslanec. Jako lékař a uživatel jsem ale trošku opačného názoru, protože na mě to pak dopadá. Těch programů nejsou desítky, ale jsou jich stovky. To je první věc. Propojení těch systémů je naprosto iluzorní. Tady se podařilo propojit nemocnice, co se týče posílání snímků v digitální formě. Pomocí nějakého vládního nařízení zákona? Ani omylem. Jedno to propojení je čistě akademická síť, kterou vytvořila Masarykova univerzita. Druhé to propojení je de facto firemní záležitost a firemní software. Vzpomeňme si, jak jsme před rokem a něco tady debatovali o elektronickém receptu a jak jsme si říkali, no počkáme rok. Protože na rozdíl od vás, co ty recepty nepíšete, já je píšu a vím, jaký je tom v reálu problém. A každý z nás, kdo je píše, to ví. Samozřejmě, že záleží na tom zdravotnickém zařízení, samozřejmě, že záleží na řadě faktorů. Pokud to neudělá, dopadne to vždycky bez výjimky velmi špatně. My přece nechceme, aby elektronická neschopenka, my přece nechceme, aby další elektronizace, nebo digitalizace ve zdravotnictví, nebo zavedení elektronického dokumentu vedly k experimentování a abychom takhle bojem ověřovali pak v praxi, jestli to bude fungovat, jestli to přinese nějaké problémy. My chceme, aby to žádné problémy nepřineslo. Vzpomeňme si, kolikrát jsme tady za uplynulý rok diskutovali o zdravotnictví. Diskutovali jsme o nějaké konkrétní fabrice? Diskutovali jsme o nějaké konkrétní vysoké škole? Diskutovali jsme o nějakém konkrétním divadle? Ale diskutovali jsme o jedné konkrétní nemocnici v Ostravě. Zdravotnictví jsme vnímali všichni bez ohledu na politickou příslušnost jako problém. A velmi chválím vládu za to, že posílila studenty lékařských fakult a že ministr zdravotnictví udělal to, aby studenti lékařských fakult, aby lékařské fakulty dostali více peněz. Nemá smysl do toho systému vnášet cokoliv nového, pokud ten systém není dobře pod kontrolou. A vy víte velmi dobře, že systém pod kontrolou není. Proto velmi prosím, zvažme jakýkoliv krok. Bavme se, co je cíl. Cílem je podle mě jasně snížit administrativu a maximálně digitalizovat, elektronizovat zdravotnictví tak, aby té administrativy ubylo. Ale cílem není vnášet podobné prvky, jaké jsou navrženy v tomto zákoně, kde nemáme jistotu, že budou fungovat a že přinesou to, co očekáváme. Prosím proto, abychom tento zákon a tento návrh velmi pečlivě v dalších čteních diskutovali a obezřetně jsme přijímali jakékoliv změny včetně legislativních.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřila k tomuto návrhu. Jenom bych opravdu chtěla říct, že na to vlastně reagujeme tímto návrhem. KSČM dlouhodobě podporuje zavedení eNeschopenky. A my opravdu nevidíme nic na tom, aby byly co nejoptimálněji a nejrychleji zavedeny i eNeschopenky.
Proč nejistota pěti let? Zkuste se vžít do té situace. Senátní návrh říká, že pokud se dopustíte nějakého porušení pravidel, tak vás vyhodí klidně první rok. Je to tedy výhodnější i pro věřitele. A samozřejmě že to další rozhodování soudu v tu chvíli oddálí. Já teď neoroduji za nikoho konkrétního, ale oroduji za naši společnost, která je nemocná. Já se obávám, že naprosto minimální, spíše nulovou. Já jsem přesvědčen, že na senátním návrhu vydělají věřitelé právě z tohoto důvodu. Vydělají na něm dlužníci. Tito lidé vychovávají samozřejmě své potomky, vychovávají je v situaci a v prostředí, které úplně vyzývá k tomu, aby tyto chyby opakovali a aby systému vůbec nevěřili. My tady hasíme požár, který zuří. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My jsme tehdy na půdě Poslanecké sněmovny pečlivě vysvětlili, proč jsme takto hlasovali. Současně jsme se ale účastnili debaty v podvýborech, ve výborech a některé z našeho pohledu pozitivní a prospěšné změny jsme podpořili, nebo dokonce jsme některé i aktivně prosadili. V každém případě se jedná o lepší variantu, než byla ta původní předložená novela, se kterou přišel bývalý pan ministr Pelikán. Možná někdo vnímá insolvenční novelu jako zákon o sociální podpoře dlužníků. Jenže to insolvenční novela v žádném případě není. Ano, na jedné straně má umožnit nový start lidem, to už tady mnohokrát dnes zaznělo, kteří nejsou schopni uplatnit své celkové dluhy, současně by je měl ale motivovat k tomu, aby věřitelům splatili alespoň část z těchto dluhů. Jinými slovy insolvenční novela tu není jen pro dlužníky, ale také pro ty, kteří se musí smířit s tím, že jako věřitelé nenávratně přišli o své peníze. A pro pořádek tady dodejme, že jsou to často i nedobrovolní věřitelé, jako třeba družstva a společenství vlastníků, nebo dokonce i obce, kterým vznikají pohledávky za poskytování veřejných služeb. I když rozumím motivaci senátorů, kteří tímto reagují na tlak zejména neziskových organizací, nemyslím si, že jejich řešení je správné nebo lepší než to sněmovní. V případě první změny na vstupu do oddlužení se ptám: opravdu je žádoucí, aby zákon umožnil stav, kdy budou někteří lidé setrvávat několik let v oddlužení jen proto, aby spláceli odměny insolvenčním správcům?
V současné době tam probíhá injektáž kaveren, která už je k dnešnímu dni dokončena. To znamená, když nás odsud počasí vyžene, tak samozřejmě s tím nic nenaděláme. Můžeme se klidně vrátit k tomu, zdali není ten plán příliš ambiciózní, ale já bych tady chtěl opravdu říct to B. Ještě závěrem. Já jsem stále přesvědčen, že je lepší to trápení mít rychle za sebou než to rozkládat na mnohem delší dobu.
To byl pan ministr.
Ještě jednou dobrý večer. Já už budu jenom krátce reagovat na pana ministra. To si myslím, že možné bylo. Pokud se týká jízdy kamionů, to je další preventivní opatření. Jestliže se blížila zima a věděli jsme, že tam je jeden plnohodnotný a jeden neplnohodnotný pruh, tak dopravní značení ve smyslu zákazu jízdy kamionů v levém jízdním pruhu, to tam mohlo od začátku zimy prostě být. A začátek zimy na Vysočině je od začátku listopadu. Pokud se týká intenzity těch oprav, tady bych vás, pane ministře, spíš pochválil. Za to bych vás pochválil. Protože jestliže teď po většinu sezony ta dálnice je ze 30 až 40 % omezena, v omezeném stavu, tak si myslím, že není solidní, aby řidiči, kteří očekávají nějakou službu, a oni tu službu nemají ani z poloviny, tak jak očekávají, navíc tam zažívají stresové situace, tak si myslím, že by to skutečně té situaci pomohlo. A možná by pak ti řidiči už nebyli tak napružení, když tam dojde k nějaké kalamitní situaci. Já nechci v tuto chvíli hodnotit, jestli udělal všechno, co měl udělat. Myslím si, že zcela jistě se tam našly pozitivní kroky a možná některé negativní. Vy jste tady řadu těch kroků řekl. Já rozhodně netvrdím, že to je všechno kritické. Skutečně jste nepřebíral ten resort v úplně ideálním stavu. Skutečně tady byl problém s výkupy pozemků. Byl tady problém s tím, jak byly ty stavby naplánovány. To znamená, to není žádná sžíravá kritika vás. Ale bavme se o tom, co v tuto chvíli tím problémem je. A hlavně se bavme o tom, jak to udělat do budoucna lépe. Já jsem říkal, to se netýká jenom toho zimního období. Já do Rakouska a Itálie jezdím také. Dávají si velmi dobrý pozor, aby tam měl přístup integrovaný záchranný systém. A to jsou opatření, nad kterými bychom se měli zamýšlet právě při plánování dalších rekonstrukcí a modernizací našich páteřních sítí. A o tom by měla ta diskuse dneska být.
Můžete si vybrat.